Děkuji.
Také bych reagoval na pana poslance Ferance. Ano, tento zákon je vyvolán potřebou. Je vyvolán potřebou, která teď je.
Není to nic, co by znemožnilo další fungování rodiny, firmy, obce, města nebo kraje. My nesnižujeme průměrný plat. My snižujeme celkový objem. Stačí nenavyšovat počty pracovních míst. Nicméně i loni jsme navrhli úsporu v této položce, kterou vládní většina odmítla. Tak to je první položka. Pan prezident Miloš Zeman, když přijde do Sněmovny, má k nám projev, například k rozpočtu, nebo jinak, tak v zásadě mluví o třech tématech. A jedno z těch témat dlouhodobě zní podpora obnovitelných zdrojů energie. A neděje se vůbec nic. Jak to uděláme? My vám to určitě řekneme, jaké jsou možné cesty a které cesty bychom podpořili. Takže měli jsme tu odvahu to zkusit a jít některou cestou. A myslím, že to je na širší debatu a že to není politický problém, že tady není politický střet. Já jsem tu v té době nebyl, ale byli jsme proti. To byl tehdejší úmysl těch, kteří to prosazovali, aby se na tom neprodělávalo. Pak máme oblíbenou položku tady pro předsedu zemědělského výboru. Určitě by byl zklamaný, kdybychom se nezabývali podporou agropotravinářského komplexu. Doufám, že budeme mít důstojnější hodinu, než se rozhodneme o hlasování... Tak to jsem rád, že vás zaujaly argumenty občanských demokratů. Abychom nedělali jen ty největší položky, tak zkusím říct i menší položky. Aby na to nepřišlo. Co si pod tím představíme? Když se podíváme na ještě menší částku - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Vím, že ve světle zpráv z policejních kruhů, které unikají do médií, by se mohlo zdát, že to je zlomyslnost, ale věřte, že to z naší strany zlomyslnost není. Šest miliard kompenzace jízdného. Vidím docela, musím říct, šikovné marketingové nástroje našich dopravců, kteří... Jeďte s námi. A je vlastně jedno, které si vezmete datum a tu částku. Když to vydělíte počtem let, tak vám na každý rok přijde neuvěřitelná částka. To si z nás někdo dělá legraci. Tak to vydělte, podívejte se, můžu ocitovat kapitálové výdaje, a pak se podívejte na to, zda je to reálné, nebo není.
Dámy a pánové, no já na tom nevidím nic nefér. Můžete to tady říkat, ano, vy jste to neměla zpochybňovat - ale jako já jsem hlasoval proti a mám tam zdržel se.
Někdy opravdu z toho, že se pokazí hlasovací zařízení, a to já nezpochybňuji, každé technické zařízení se může pokazit, ale opravdu jsem si tam nepřipadal úplně komfortně. Není to jednoduchá situace, i když je pouze procedurální.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, řekla jsem přesně, co se stalo, provedla jsem kontrolu. Jsem si vědoma toho, že je to precedentní situace.
Pan kolega Stanjura, potom kolega Kalousek.
Já se pak zachovám v hlasování podle toho, co si myslím já, že se má zvykově u toho zachovat, členové Poslanecké sněmovny.
Nezlobte se prosím, já skutečně setrvávám na svém názoru. A přece to všichni cítíte, že to je nefér. Tak to prostě je. Ale vzhledem k tomu, že to nijak nemůže ovlivnit výsledek hlasování, tak to hlasování nezpochybňuji. Jenom na zvukový záznam říkám, že má vůle byla jiná. To, co provádíte teď, je hluboce nefér, jakkoli se to může paní poslankyně dotknout - je mi to jedno. Je to nefér a ve slušné sněmovně se to nedělá.
Já se domnívám, že tady řešíme technickou věc. Kolegyně Valachová řekla, že chtěla nějak hlasovat a hlasovací zařízení ukázalo jiné hlasování. Na to jste obrovský specialista. Vzpomeňte si, kolikrát jste vy osobně zpochybňoval hlasování a z jakých důvodů při hlasování o protikuřáckém zákonu.
Krátká poznámka.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je elektronický zápis o veřejném hlasování tím, co je možné zpochybnit bezprostředně. Já ho nemohu změnit! A proto o tom dám hlasovat. O tom, jak já se zachovám, jak se zachováte vy, je zase jenom na vás. Já už mám jinou zkušenost než většina z vás. Takže v hlasování číslo 70 budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kateřiny Valachové o opakování toho hlasování, kde ona projevila jinou vůli, než byl elektronický zápis. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Z přítomných 181 poslance pro 95, proti 58, návrh byl přijat. Ptám se, jestli mám číst znovu návrh na usnesení. Nikdo to nepožaduje, děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám.
Takže říkat, že by mě s tím někde kolegové vyhnali, tak také není pravda. To je zkušenost z tohoto pondělka. A já bych jenom rád řekl jednu věc. Vždyť je to vlastně normální. Dali jsme tady nějaký statut, nějaký precedens, tak ten precedens už můžeme opakovat. Před tím já bych opravdu varoval.
Takže já doufám, že zrovna tak budeme k tomu přistupovat.
Já jsem neříkal "pojďme se poučit". Já jsem úmyslně uváděl mnohem kontroverznější povolení určité hladiny alkoholu, a to je u řidičů. To se určitě shodneme, že to je mnohem kontroverznější než u vodáků. A nikdo z nás nenavrhuje a nebude navrhovat, aby u řidičů bylo 1,0, aby bylo úplně jasno. To je jasné. Ale fakt absurdně budeme měřit hladinu alkoholu plavců, chodců? Kam to vede? K absolutní prohibici, k nereálnému zákonu, který se bude v reálném životě dnes a denně porušovat. - Co to je za přístup?
Pane předsedo, čas! A nyní s přednostním právem pan ministr Vojtěch. Po něm bude s přednostním právem pan poslanec Munzar a pak přejdeme k těm, co jsou přihlášeni do obecné rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, také bych se k tomuto vyjádřil. Je třeba si uvědomit, že my v tomto směru jsme skutečně trošku výjimka. Když se podíváme na poslední statistiky konzumace alkoholu, tak u nás, Česká republika je druhá na světě v konzumaci alkoholu. Více už pijí pouze Litevci. I v tom Rusku se dneska pije méně, protože ostatní státy zkrátka s tím něco dělají. U nás za posledních pět let jsme se posunuli na druhé místo v konzumaci alkoholu na světě. Takže my jsme skutečně v tomto specifičtí. Nevím, kolik je to piv, ale zkrátka to není jedno pivo. To je skutečně poměrně výrazný stav opilosti. Udává se to názvem střední stav opilosti. Takže to není pouze, že si dám jedno pivo a jedu na vodu. To skutečně je už opilost a já si myslím, že je to symbolika. Dvě promile? Kam až půjdeme? A stávají se takové případy.
Já si myslím, že člověk má být trestán za to, co způsobí, nikoliv za to, co by teoreticky způsobit mohl, protože jinak můžeme zakázat úplně všechno. Čili ta bezpečnost není úplně všechno. A jsou taky takové hodnoty, že jste třeba mladý člověk a jedete na vodu, tak si dáte pivo.
Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Váchy.
Můžete si představit dva případy. Když je někdo někde zkontroluje, tak dostanou pokutu. Každý z nich dostane pokutu za to, že pádloval. Dostane pokutu ten, co řídí a není opilý? Podle mě taky nedostane. A teď se dostáváme do srovnání: doprava, beer bike, a nějaký raft nebo gumový člun na vodě, kde si prostě pár těch vodáků dá pivo.
Děkuji.
Já nechci natahovat tu dopravu. Tohle je myslím jeden z těch případů. Stejně jako mariáš v hospodě nebo noční hlídky na táborech nejsou legální, ale jsou normální.
Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková.
Jenom poznámka k mým předřečníkům. Já nejsem zvyklá pít alkohol a pro mě jedno promile je naprosto nepřijatelné. To za prvé. Teď jsme myslivcům zakázali pít, dělají se tam kontroly, dostávají pokuty.
Děkuji. Faktickou poznámkou budou reagovat ještě kolegové Bartoň a Holomčík.
Od prvního čtení došlo k tomuto kompromisnímu návrhu o jednom promile.
Děkuji. Pan poslanec Holomčík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Já jsem významnou část svého života jezdil na vodu a nevzpomínám si, že bychom tam kdykoliv manipulovali se střelnou zbraní.
Nyní budou následovat faktické poznámky pánů poslanců Blažka, Bláhy, Válka v tomto pořadí.
Já bych zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. A řeknu to natvrdo. Poprosím, abychom si tyhle řeči opravdu nechali, protože jsou bulvární, jsou mimo a nevím, koho mají oslovit, ale určitě normálního člověka skutečně ne.
Pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Vždycky se zamyslete, co říkáte, když argumentujete.
Děkuji, pane předsedající. Ta první. Buď si řekněme, že je vždycky nebezpečný, když má nějaké množství alkoholu v krvi, a pak ho zakažme úplně, anebo si definujme ty situace, kdy je tomu okolí nebezpečný, a to si myslím, že v případě vodáků není ta situace, kdy malé množství alkoholu je nebezpečné.
Děkuji. Nyní budou následovat, nebudou, ještě je tady jedna faktická poznámka. Pan poslanec Kobza se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Myslím si, že není šťastné to neřešit v rozpočtu, ale pokud je tady taková důvěra, já vám věřím, ty mi věříš, do rozpočtu nedáme, uvidíme někdy příště, proč ne. Mimochodem, máme dvě akce v České republice, které soupeří o návštěvnický rekord: Moto GP Brno a Dny NATO v Moravskoslezském kraji. První rozdíl je, že Moto GP je třídenní, Dny NATO jsou dvoudenní. A klobouk dolů. Pojďme zpátky k rozpočtu. A ta zněla poměrně jednoduše. Velmi často slyším z úst vládních politiků, že není důležitý plán, zákon, že je důležitý výsledek. Pokud chceme brát vážně projednávání státního rozpočtu, tak bychom se měli snažit, aby ten rozpočet byl pokud možno přesný. Ano, poprosím své stranické kolegy, aby nemluvili s vládními politiky, protože mě to ruší. Děkuji paní zpravodajce. Kdybychom hledali více, tak bychom možná mohli říkat, že mohl být sestaven přebytkový rozpočet. A právě proto, jak jsme řekli, že už můžeme dělat číselné řady třeba pěti let, tak můžeme srovnávat. Až to schválíme, určitě najdeme další desítky miliard. Říkal jsem ve svém vystoupení už dvakrát, že to zdaleka nejsou všechny úspory.
Dovolte mi reagovat na pana poslance Juránka, který byl mým předpředřečníkem. A v těch městech žijí lidé, což je 20 tisíc nahoru do 50 tisíc. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Birkemu.
Skutečně faktická. Já bych poprosil paní poslankyni Mračkovou Vildumetzovou vaším prostřednictvím, ať ukáže tu listinu. Já se nebojím, já myslím, že máme více starostů jako ODS v malých obcích než vy. Kolik to konkrétně je. A není to členka Občanské demokratické strany. Tak jednoduché to není.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní poslankyně? Pan zpravodaj? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Vážené dámy a pánové, já bych si tedy dovolil navrhnout proceduru.
Kdo je proti? Procedura byla schválena. Paní navrhovatelka? Děkuji vám. Další návrh není hlasovatelný, ten původní návrh Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se moc omlouvám, ale provedla jsem kontrolu na sjetině, a ačkoli jsem chtěla hlasovat proti, objevilo se zdržení.
Podáváte námitku proti...
Podávám námitku, hlasovala jsem proti, objevilo se zdržení. Provedla jsem kontrolu na sjetině.
To nemá vliv na výsledek hlasování, tomu já rozumím - Ale přesto ten požadavek, který jste vznesla, tady je. Já o tom nebudu diskutovat. Prosím ale o klid!
Já bych chtěl jenom podotknout, že tohle je nefér.
Když si to vezmeme, kolik je v populaci vůbec abstinentů, tak to asi tak nějak i odpovídá. Vodáci jsou běžní lidé a nechtějí porušovat zákony. Proč u běžného chování vodáků je nutíme porušovat zákony? Když vyjmeme toto z paragrafu o přestupcích, nebudeme je nutit porušovat zákony. A ti, kteří nechtějí ty zákony porušovat, budou se standardně chovat. Budou se chovat tak, jako se chovali doteď, akorát nebudou vědomě porušovat zákon.
Konstatuji, že v obecné rozpravě, kterou jsme ještě neukončili a která bude později pokračovat, byl podán návrh na opakování druhého čtení, který podal pan ministr Ťok. O tomto návrhu bude Sněmovna hlasovat po ukončení rozpravy.